Děkuji vám. Hlasování číslo 77, z přítomných 103 pro 97, proti nikdo. Jsme ve třetím čtení a prosím, abychom to nepodceňovali.
Děkuji, traktory jsme vyřešili. Představte si v městské zástavbě, v intravilánu, tam, kde jsou nižší rychlosti, pouze metr. Proceduru jsme si schválili, takže nejdříve rozhodujeme o G2, tedy o té mírnější variantě.
Dobře. Kdo je proti?
Děkuji.
Děkuji vám. Hlasování číslo 80, z přítomných 103 pro 100, proti nikdo. Další návrh?
Děkuji za vaši podporu. Věřím, že se nám to podaří. KDU-ČSL jednoznačně takové pozměňovací návrhy, které tady jsou podány v tomto duchu, v tomto smyslu, bude podporovat.
Děkuji panu poslanci Marku Výbornému.
Jsou to statisíce lidí přímo a řekl bych až k milionu lidí nepřímo, když započítáme jejich rodinné příslušníky. K čemu to povede? Jako hnutí Starostů a nezávislých podporujeme čistou teritorialitu, doufám, že se najde její velká podpora.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, nejprve technická věc. A je to také na základě mé konzultace s pomáhajícími organizacemi, které pomáhají lidem se dostat z dluhových pastí. Je to věc, na které kdybychom se shodli, kolegové a kolegyně, tak bychom velmi prospěli spravedlnosti v České republice, a myslím si, že právě v době covidové je to něco, co potřebujeme jako sůl. Věřím tedy, že i tato nová exekuční pravidla spatří světlo světa, a my jako poslanecký klub sociální demokracie budeme podporovat ty změny a hlasovat pro ty změny, které prosazujeme dlouhodobě.
Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. SPD se dlouhodobě snaží pomoci lidem z dluhových pastí a vrátit je ze šedé ekonomiky zpět do systému. V oblasti exekucí podporujeme princip jeden dlužník - jeden místní exekutor. Následkem této úpravy bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na oprávněném. Tím, že všechny exekuce povede jeden exekutor, získá tak tento exekutor a jeho prostřednictvím nepřímo i povinný přehled o počtu exekucí vůči povinnému a reálné vymahatelnosti pohledávek. Sloučením exekucí jednoho povinného pod jednoho exekutora odpadne i výrazná administrativní zátěž třetím subjektům. Sloučením navíc dojde i ke snížení nákladů řízení, což na straně povinného zvýší možnost splatit pohledávky. Tento princip také odstraňuje korupční prostředí a zajistí nezávislost soudních exekutorů na rozdíl od dosavadního exekučního řádu, který neobsahuje žádnou protikorupční pojistku a motivuje exekutory i věřitele ke korupci a klientelismu. Předkládaný návrh směřuje k tomu, aby byla exekuční řízení vedená proti témuž povinnému koncentrována u jednoho soudního exekutora. Proto princip teritoriality považujeme za lepší. Je totiž nutné posílit postavení jak oprávněných věřitelů, tak poctivých dlužníků.
Děkuji, pane poslanče.
To je totiž hrozně důležité.
Nevím o takové domluvě. O žádné domluvě, která by znamenala, že budeme mluvit do 14 hodin, nevím. Takže přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny na jednání výboru.
Je to zatím akademická debata, ale zamysleme se nad tím, proč jsou ty antigenní testy ve školách, které se prováděly v pondělí, tak málo pozitivní. Čili ty testy, které jsme dělali v pondělí, nám říkají, že doma nemají covid. Ale tak byly dotazy, tak na ně jenom odpovídám. Traumatizace dětí, o tom jsem také mluvil. Ale já mám Piráty rád, tak určitě to budu respektovat. A jestli jsou ještě nějaké dotazy, tak já určitě...
Je tu několik dalších přihlášek do rozpravy v tuto chvíli.
Tak jo, tak pojďme, já nechci obstruovat Sněmovnu.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Jestliže není kontakt, tak není přenos. A říkám to se vší vážností toho, že mně to taky vadí, jak to dlouho trvá, ale pokud to neustojíme, tak budeme řešit další a další vlnu, než bude celá republika oočkována. Takže je to opravdu o tom přemýšlení. Vypadá, že to vypadlo. A jenom příklad: děti se scházejí, scházejí se v rodinách.
Nyní pan poslanec Feri, poté paní poslankyně Černochová, poté další faktické.
Já tomu naprosto rozumím a vyzývám lidi, aby se chovali zodpovědně. Vy jste bohužel neřekl, třeba fitness centra, svatby nad 15 lidí budou ve třetí vlně, která nastane, když sedmidenní incidence na 100 000 obyvatel bude pod 100 nebo něco takového. Vy jste to neřekl. My jsme se tady nedozvěděli vůbec nic, ale vůbec nic. Já jsem chtěl jenom jako aspoň rámcovou představu o tom, kdy tyto věci budou moci nastoupit. Nezlobte se na mě, ale to je naprosto ohlušující prázdnota toho vládního počínání, že vláda prostě nemá plán. Všechny vlády na západ mají plán, všechny, prostě vědí aspoň, co budou rozvolňovat. Vláda nemá žádný plán. Měsíc a půl tady říkáme, že vláda nemá plán, není nic, není nic napsané, nic na papíře. Nyní si lidi... datumy, data. Nejsou ani ta data. Je to frustrující prostě. To jako fakt se vžijte do pozice někoho, kdo má restauraci, padá na hubu, je úplně vyždímaný, nebo má to fitko a prostě ani neví, že bude ve třetí vlně, ve druhé vlně, protože prostě premiér dokáže akorát vyměnit lidi, ale nedokáže dát něco ta vláda na papír, něco konkrétního, čeho bychom se mohli chytit. Nezlobte se, pane ministře, ale nedozvěděli jsme se nic.
Děkuji.
Jenom v reakci na pana ministra. Ale Praha 9, možná i Praha 6, ty se nespokojily s těmi antigenními testy a zahajují plošné pravidelné testování PCR testy, což tedy odvolávají se na článek 17 mimořádného opatření a způsob, který Praha 9 volí, je neinvazivní, test se provádí ze slin, které si dítě odebere doma do zkumavky poskytnuté školou a vzorek je zkoumán u registrovaného poskytovatele zdravotních služeb. Takže tohle vlastně vám i píše pan starosta Prahy 9, takže klidně můžeme dát i doporučení nebo můžu se s ním spojit a požádat ho, aby vám poslal konkrétní společnosti, které to pro ně dělají. Prostě pojďme se všichni společně snažit udělat vícero alternativ k tomu, jak ty děti testovat.
Vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, opravdu jen velmi rychle chci zareagovat na odpověď pana ministra zdravotnictví, protože on řekl, že tedy bohužel netuší návrat do praxí a do středních škol nebo tedy něco podobného.
Je velmi důležitá, mnohému by pomohla. Přesto se domnívám, že toto sjednocení bude ku prospěchu. Pravidla mají platit pro všechny stejně bez ohledu na to, jestli to je stát, nebo soukromá osoba. Čili jinak řečeno, povinný bude výměnou za vyšší splátku chráněn před nátlakem exekutora, protože to je ten důvod. Mobiliární exekuce často byly nástrojem, kterým byl vyvíjen nátlak na dlužníka v tom smyslu, aby okamžitě pokud možno plnil povinnosti vůči exekutorskému úřadu. To platí obecně. Třetí věc, která je součástí tohoto návrhu, je zákaz exekuce prodejem movité věci u zvlášť zranitelných osob. Tam už se mnohé podařilo vyřešit, protože jsme schválili de facto zákaz znemožnění exekucí dětí. A potom se to týká starobních důchodců. To je tato věc. Není to moc odůvodněné a bylo by dobré pro přehlednost, aby bylo zřejmé, jak vysoké částky skutečně jsou předmětem exekučního řízení.
Exekuce, férovější exekuce, nová pravidla - tohle je věc, která se v naší zemi diskutuje dlouhé roky, pamatuje to několik Sněmoven. Zatím se nepodařilo dospět ke shodě v těchto nových pravidlech a témata se se železnou pravidelností opakují. Tyto principy logicky sociální demokracie také hájí tady na půdě Poslanecké sněmovny i ve výborech. Později jsme formulovali pro účely této Sněmovny a řekněme předvídatelnosti našich postojů a našeho poslaneckého klubu program Druhá šance pro nová pravidla exekucí, který bych shrnula do jednoduché věty - ano poctivému splácení dluhů a ne dlužnímu otroctví. V tomto duchu jsme také následně podporovali vládní návrh zákona, který předložila paní ministryně spravedlnosti a který ony principy, princip jeden dlužník - jeden exekutor, pro řekněme férovější, ale také účinnější exekuce tam byl obsažen, a stejně tak princip zastavování marných exekucí. Naše stanoviska se tedy nemění a snažíme se je po celou dobu prosadit s cílem zajistit, aby věřitelé, zejména drobní a malí věřitelé, a dlužníci, povinní, jejich rodiny byli v rovném postavení vůči soudu nebo soudnímu exekutorovi. Poslanecký klub bude podporovat takzvanou teritorialitu exekutorů, to znamená místní příslušnost exekutorů, někdy je o ní hovořeno jako o takzvané čisté teritorialitě. Stejně tak podpoříme, pokud by tento princip nové místní příslušnosti exekutorů neprošel, takzvanou spotřebitelskou teritorialitu. Nebudu již detailněji popisovat, předřečník kolega Výborný ji popsal poměrně detailně, jenom se snad vymezím v tom smyslu, že pokládáme za lepší tu variantu první, kterou budeme hlasovat, nikoli tu rozšířenou. Nebudeme podporovat nepravou teritorialitu - nebudu to blíže rozvádět, zkrátka podle našeho soudu už ty principy, které jsem popsala, které dlouhodobě zastáváme, v ní už nejsou naplněny. Pokládáme je za důležité, jinak bychom proto nehlasovali, a budeme tedy podporovat i snížení náhrad pro případ zastavení bagatelních exekucí. Podpoříme všechny pozměňovací návrhy, které přináší do exekucí elektronizaci, informace o stavu exekucí, zveřejňování dat exekucí. Pokládáme to za přirozené a za něco, na co dlouho účastníci na všech stranách exekučního řízení čekají. Tady ten pojem se v poslední době opakovaně používá. Máme za to, že právě mobiliární exekuce a dražby a komunikace mezi exekutorem, zaměstnanci a povinnými je něco, co si zaslouží férovější pravidla a co prospěje férovějším exekucím do budoucna. K účinnosti v tuto chvíli nezaujmeme stanovisko jako poslanecký klub sociální demokracie.
Otázka je, kdo z nich to dělá. Rozšiřuje tento zákon i působnost na mikropůjčky, hypotéky a podobně, ale především omezuje, kdo vůbec může půjčovat. To je hrozně důležité. Jak tady bylo řečeno, je tady 160 000 lidí, kteří mají více než 10 exekucí. Tyto nezákonné exekuce nám to tady zaplevelují. Prostě ten zákon je nějak napsán a v momentě, kdy je rozhodnutí Nejvyššího soudu nebo Ústavního soudu, premiér píše dopis, ministr Pelikán píše dopis, paní ministryně píše dva dopisy, a stejně se ty nezákonné exekuce nezastavují, tak co s tím. Ale tím, že tady je ten veřejný tlak, tak se to teď urychlilo. A zase je to věc, která tady byla nakumulovaná v minulosti. Vznikl institut chráněného účtu, takže aby nedocházelo zase, když má někdo víc exekucí, tak první mu exekuuje plat, druhý účet, a pak ten člověk nemá na nájem, musí si půjčit a je to vlastně nekonečný kolotoč. To jsou přece ty typické stížnosti. A to by teď se mělo změnit. Koukám tady, že se na mě kolega Ten chráněný účet, to mě mrzí, mohlo to platit už dřív, ale je to prostě další nová věc, která tady měla fungovat už mnohem déle. To znamená, že motivuje ty lidi, motivujeme ty lidi, aby víc vydělávali, protože to pomůže všem. Ten tady byl na pozvání Exekutorské komory. Proč tak činím? Já se k němu pak ještě vrátím, ale pokud jde o minulost, tak on na otázku Hospodářských novin řekl: "Ano, je to historické nashromáždění starých případů, které by se měly vyřešit. Někdy v těchto případech sami věřitelé už netrvají na tom, aby exekuce pokračovala. To je minulost a nemá to nic společného s budoucností." Zase pár čísel, aby to bylo úplně jasné. To znamená, ten trend je jasný. To znamená vlastně to, co bychom my chtěli, aby se událo mnohem dřív. Takže si vezměte, že od roku 2001 do roku 2018 počet nově nařízených exekucí byl vyšší než počet těch ukončených.
Jenom, kolegové, připomínám, že minulý rok jsme diskutovali tady zcela seriózně úřednické maturity v situaci, kdy výpadek byl 14 dní a vlastně naši maturanti a učni závěrečných ročníků byli z těch předcházejících let zcela připraveni. Proto i došlo ke zvýšení kompetencí ministra školství.
Děkuji. Prosím.
Takže to je jeden dotaz, na který prosím zareagovat. Vy jste hovořil o tom, že jste v pondělí uvedli v pohyb 400 000 dětí. Informace o tom, že chcete jako stát investovat do očkování, je pro nás myslím jasná, o tom se tady bavíme už rok a je to správně. My to podporujeme, a čím rychleji bude proočkovanost, tím rychleji pominou tyto debaty, které zde vedeme každý týden. Tak bohužel toto...
Nyní pan poslanec Kaňkovský, poté pan poslanec Kasal.
Navážu na předřečníky. Situace v lázeňství: Situace v lázeňství v tuhle chvíli je pro provozovatele, ale i pro pacienty nelogická. To nedává logiku ani z epidemiologického hlediska, ani z hlediska nějakého dalšího. Potom si myslím, že je potřeba, aby všechny další kroky byly skutečně předvídatelné. Už to tady řekl kolega Dominik Feri, ale i někteří další. To, co chybí v tuto chvíli v dalším řízení pandemie, je předvídatelnost a také určité plánování směrem dopředu. Blíží se nám některé věci, které je potřeba řešit, a my nemáme algoritmus, jakým způsobem budeme řešit například letní aktivity dětí, blíží se nám letní tábory. Dneska jsme diskutovali na výboru pro zdravotnictví o skutečně hazardování s tím, jakým způsobem dnes děti se nemohou věnovat pohybovým aktivitám. To je obrovský hazard a já jako zdravotník vím, že to dlouho nešlo jinak, ale teď musíme hledat cestu k tomu, jak pohybové aktivity a sportování dětí obnovit.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vy jste ve svém vystoupení řekl: My jsme zákonodárci. Já vystupuji také slušně, také s pokorou, jak jste řekl, že vystupujete slušně, ale vy jste potom řekl, ale je to pohled právní. A v tom je ten zásadní rozdíl, protože znova říkám, já tady nechci to zdravotní hledisko vyvyšovat, ale jenom říkám, jsou tam základní parametry toho, kdy ten přenos je. Jiným způsobem to nejsme schopni zařídit, protože já i věřím lidem stejně jako vy, že budou rozumní, ale musí se jim to takovýmhle způsobem říct. A my zdravotníci potom když jim budeme říkat v ordinacích: Nedělejte to, tak to tak nebude. Říkám, co tam bude dělat s angínou?
A ještě jsou zde dvě faktické poznámky - pan poslanec Výborný dokončí, předpokládám, svůj dotaz.
Ten dotaz směřoval k PCR testům ve školách. Prosím, řekněte si, uděláte všechno pro to, abyste do škol dostali ty průkazné PCR testy? Pojďme přejít k PCR testům a to pomůže i k návratu do škol. Říkal to kolega Feri, kolega Kaňkovský.
Děkuji.
Tento návrh podáváme opět s kolegou Patrikem Nacherem. Není důvod, proč by nemohl i povinný obdržet na vyžádání elektronický spis. V tom případě už by to všechno bylo zpoplatněno tak, jak má být. Poslední věc je účinnost. Není důvod, proč by se to mělo dále více odkládat. Víte, že zde tato věc byla opakovaně diskutována. KDU-ČSL tento návrh podporuje. Jinak řečeno, v případě, že budu vymáhat dluh po podnikateli, mám možnost si svobodně určit exekutora, který bude tento dluh vymáhat. To je tedy ten základní princip. Zaměstnavatelům a státním úřadům se výrazně sníží administrativní zátěž na součinnost, kterou dneska musí vést. Proto zde ta svobodná volba zůstává ponechána. Podstatnou výhodou toho návrhu je jednoduchost. Návrh uplatňuje princip občanského zákoníku, kdy jsou na podnikatele kladeny vyšší požadavky než na spotřebitele. Rozlišení je tedy odůvodněné a nejeví žádné znaky diskriminace.
Když se podíváte, kolik případů exekutoři dostávali od věřitelů a kolik teď dostávají od soudu, vidíte obrovský pokles. Myslím, že je to tím, že věřitelé ztratili důvěru v exekutory. Kde je motivace pro privátně pracujícího exekutora, který ví, že i když bude pracovat co nejlépe, víc případů nikdy nedostane, nedává to smysl." Je tam podepsáno sedm zástupců z devíti klubů. Já jsem za to rád. Tam si myslím, že to je krásný příklad toho, že se dá udělat opatření, které je vyvážené na všechny strany. To znamená, zastaví se marná exekuce pro povinného, kterému se odbřemení. Teď se mu třeba nezastaví všechny exekuce, které má. No, tak já nevím, mně přijde furt lepší mít místo deseti sedm, ale je to nějaký krok dopředu, protože opakem je odpustit úplně všechno. Zároveň se ale něco pošle tomu věřiteli. A jak už bylo řečeno, není to formou, že se někomu budou posílat peníze, ale je to formou daňového odpočtu nebo daňové slevy. Najednou se z toho úplně vytrácí ten věřitel. Ale především je to proto, že stát vybírá na DPH několik set milionů až miliardu ročně z činnosti exekutorů a insolvenčních správců. Já jsem zastáncem opatření, která budou směřovat do minulosti principem nepřímé retroaktivity, nebo budou platit okamžitě. Myslím si, že teritorialita k tomuto nevede.
Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, jestli je nějaká výhrada, změna procedury. Dívám se do sálu, nikdo se nehlásí. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 60, 103 přítomných, 103 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.